Asi nejkřiklavější je ten případ v Kolíně, kdy takto poskytovali zaměstnanci jedné ze služeb i seniorům v té terénní službě, s tím, že shodou okolností tady tu službu vede zastupitelka za hnutí ANO. Já nemám vůbec nic proti tomu, když se politici potkávají s občany, s voliči včetně seniorů. Naopak to považuji za důležité. A chtěl bych se vás proto, pane premiére, zeptat, jestli tady ten případ, když to vztáhnu jenom na ten Kolín, je individuální selhání jednotlivce, což se prostě stává, anebo je to nějaká součást ucelené strategie hnutí ANO.
Děkuji za slovo. Jde o to, že do roku 2011 měli lidé s plným invalidním důchodem nárok na stejné slevy na železnici jako starobní důchodci. To se pak změnilo. Ten průkaz ZTP je bariéra, překážka. A přitom na Slovensku to vyřešit dokázali. Na Slovensku dokázali vyřešit námitky, o kterých se píše v odpovědi pana premiéra. Takže já bych se ráda zeptala. Analýzu. Opravdu to jde. Stejně tak by mě zajímalo, co chcete těm patrně desítkám tisíc osob, které by slevy potřebovaly, říct?
Děkuji.
Vážený pane premiére, vláda v minulých měsících předložila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny doplňují systém předškolní péče, který nejsou mateřské školy schopny plně zajistit. V některých regionech mateřské školy kapacitně nestačí, či naopak nejsou v dané obci zřízeny. Jedná se tedy o nepostradatelnou součást péče o děti, kdy dětské skupiny navštěvuje 16 tisíc dětí. Nyní ovšem hrozí jejich zánik kvůli nezajištění pokračujícího financování. Pokud by došlo k ukončení financování dětských skupin, na některých obcích by mohlo dojít k akutnímu nedostatku míst pro předškolní děti. To by mělo za následek také ztížený návrat matek do práce, případně práci na částečný úvazek. Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že spolu často řešíme problémy kapacit předškolních zařízení, ráda bych se vás zeptala na váš názor na provoz dětských skupin a jejich funkci jako další možnosti péče o děti od jednoho roku pro matky či otce, kteří chtějí se vrátit do práce či pracovat na částečný úvazek. A jaké kroky budete činit pro zajištění financování dětských skupin i v následujících letech? Děkuji za odpověď.
Děkuji.
A bohužel tedy ta varianta odkupu a jednání s městskou částí zůstává otevřená.
Děkuji. Poté pan poslanec.
Koněv v Praze nezemřel, takže to není válečný hrob, nesvedl zde ani žádnou bitvu a fakticky přišel do Prahy, která byla osvobozena skrze Pražské povstání. Ale to už je na těch místních politicích, jestli si nechají poradit, nebo ne. Od toho jsou zvoleni. Prostě nepodléhá.
Děkuji.
V tomto směru myslím, že bychom také měli vnášet do té debaty, co neplní ruská strana. Myslím, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky by měla hájit zájmy České republiky. A myslím, že v tomto se musíme držet principu, že jednáme jako rovný s rovným a že jednáme na základě vzájemného respektu a reciprocity ve vztahu ke konkrétním tématům. Co se týče české diplomacie, ta má hájit zájmy České republiky.

Nicméně je třeba zdůraznit, že Česká republika v tomto ohledu postupuje zcela v souladu s unijními pokyny pro přijímání žádostí o víza z března letošního roku, které jsou stále platné a které omezují přijímání víz na jasně stanovené případy.

Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz.
Mám ten zájem, protože vlastně nevím, co těm lidem mám říct. To by přece mělo být možné.
Děkuji. Pan ministr odpoví na doplňující dotaz.

Vážený pane ministře, je to naše interpelační premiéra, tak vás tu vítám a jsem ráda, že navazujete na dobrý zvyk pana předcházejícího ministra chodit na interpelace. A nyní k oné interpelaci. Do Poslanecké sněmovny jsme předložili návrh zákona. Ten by měl zajistit základní informovanost obcí o počtu, nikoliv o jménech, tedy o počtu nakažených či lidech v karanténě. Dále by uložil povinnost krajským hygienickým stanicím informovat samosprávy o chystaných opatřeních s předstihem, tedy alespoň s drobným předstihem. Stanovisko vašeho předchůdce k tomuto návrhu bylo negativní. Vážený pane ministře, jaký je váš názor na požadavek ze strany obcí, aby byly poskytnuty anonymizované údaje o počtu nakažených či lidech v karanténě? Přehodnotíte případně stanovisko resortu k předloženému návrhu? Nebylo by přijetí tohoto návrhu základním stavebním kamenem pro vybudování komplexního informačního systému pro obce, který by poskytoval ucelené informace o epidemiologických situacích v České republice?
Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
V tuto chvíli je takto obsloužena drtivá většina samospráv obcí s rozšířenou působností, které mohou následně data předávat obcím ve své spádové oblasti. Ministerstvo zdravotnictví České republiky a ÚZIS chystají v této agendě další posun, který spočívá v tom, že chceme připravit portál, který by starostům nabízel interaktivní zviditelňování epidemiologických dat.

Paní poslankyně bude mít zájem o reakci? Prosím.
Děkuji za odpověď, pane ministře. Tam bylo uzavřeno memorandum, které se týkalo poskytování informací na ORP. Nepřipravujete nebo nepřipravíte systém sdílení těchto informací samosprávám? Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci.
Pan ministr bude reagovat.
Dobrý den, kolegyně, kolegové, pane ministře. Mou interpelaci prosím berte jako apel na vás, abyste vy apeloval na vedení ŘSD na téma opravy silnic v souvislosti se stavbou dálnic. Když jsem si to počítal strávil jsem v kolonách zhruba dva dny života. Pochopím samozřejmě nutnost opravy například prasklé trubky, ale vylepšovat čistě povrch, když se ví, že se vedle dokončuje dálnice, to nechápu. Jsem si jistý, že drtivá většina řidičů by raději vydržela jezdit po trochu hrbolatější silnici dva roky, než se dostaví dálnice, než trávit hodiny týdně v kolonách velkou část roku. Provoz na těch silnicích potom bude mnohem nižší a opravy nebudou způsobovat ty mnohakilometrové kolony. Děkuji.
Pan ministr odpoví. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za dotaz. Myslím, že dobrá zpráva je ta, že se nám ji daří akcelerovat a že tedy ten úsek Hradec Králové - Smiřice a Jaroměř nakonec bude o něco dříve. Podařilo se nám to asi o půl roku posunout, takže do konce roku 2021 tyto úseky budou, a budou současně. Jel jsem tam o víkendu záměrně, jel jsem tam ve všední dny a skutečně není jednoduché to dneska projet. Já jsem se na to informoval. A teď tady nechci dělat chytrého, který rozumí každému povrchu silnice, a jak nejlépe ho opravit. Není to jednoduchá stavba a musí se tam prostě ten příjezd a odjezd zabezpečit.
Děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující dotaz.
Já chci poděkovat za tuto reakci. Takže chápu argumenty a budu rád, když se v tom i pro řidiče bude pokračovat v nějakém větším vysvětlování, protože ty negativní emoce jsou tam velmi silné.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, ta problematika je složitá. Mluvila jsem ještě před chvílí s paní ministryní Benešovou s tím, že ona mi řekla, že si 100 milionů ve své kapitole prostě najde. Takže to je jediný důvod, proč to nepodpořím. Ne, že bychom to nechtěli realizovat." Konec citace.
Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď na tuto interpelaci.
Vy jste tady něco navrhl. Byl jste přesvědčen o tom, že to budou v podstatě řešit peníze, které nalijete do Ministerstva spravedlnosti, ale ono to není o penězích, ale o organizaci práce. A ta už je dávno vyřešena. Některé soudy už ty exekuce přímo zastavily. A to jsem vám vysvětlovala, že se obávám, že ty peníze pak dají na něco jiného. Krom toho jsme jim dávno v roce 2019 už dali úředníky na tuto agendu, kteří to měli zpracovávat.
Že takový krok byl na Ministerstvu obrany učiněn, to je také pravda. Ale existuje samozřejmě pro smluvní vztahy vždycky ten záznam, který je autentický, zároveň u té smlouvy. To si myslím, že je potřeba. Proto jsem o to žádal.
Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Přestože pan ministr mluvil smířlivým tónem, tak mě nevybavil zrovna argumenty, které bych mohl sdělit voličům, takže to je zdůvodnění mého návrhu na usnesení - nesouhlas.
Takže pan poslanec navrhuje nesouhlasné usnesení. Prosím pana poslance, zřejmě navrhne přerušení. Já vám děkuji. Budeme hlasovat, jakmile to bude možné. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová odpověděla na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci novely exekučního řádu. Ptám se pana poslance Stanjury - ano, máte slovo. Pokračujeme dále. Prosím. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci novely exekučního řádu. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci novely exekučního řádu. Zahajuji rozpravu. Návrh nebyl přijat. Udržte, prosím, v mysli usnesení.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Zahajuji rozpravu a slovo předávám panu poslanci.
Já bych rovněž požádal o přerušení tohoto bodu do přítomnosti ministryně spravedlnosti.
Pan kolega Lipavský je připraven do rozpravy.
Lidově se tomu říká "jedna země, dva systémy". Tento závazek má nějaké časové omezení a Čína v zásadě výrazně urychlila procesy, které, možná se dá brát, že byly nezvratné, nicméně přijala na základě demokratických demonstrací, které bojovaly právě za vládu práva v Hongkongu, bezpečnostní zákon, který tento princip narušil. A dneska je v Hongkongu běžné, že vás podle tohoto nového zákona stíhají například za to, že jste byl na demonstraci nebo že jste měl zakrytý obličej. Takže to, co se odehrálo, je, že se v Hongkongu změnilo právní prostředí a víceméně to, co platilo dříve, již neplatí. Pan ministr mi odpověděl, že Česká republika přednesla vlastní prohlášení. Nicméně když se podíváte do koncepce české zahraniční politiky a když se podíváte na celou řadu projevů, které se vážou k tomu, jak má být konstruována česká zahraniční politika, tak je tam vždy a opakovaně zdůrazňováno, že jsme součástí západního společenství, že jsme součástí Evropy, že jsme součástí NATO, a logicky tedy, že do těch věcí jdeme společně, a ne že je děláme samostatně. Samozřejmě další věc je, že se k člověku potom dostávají různé zákulisní informace o tom, jak takovéhle dojednávání nebo nedojednávání podpory probíhá.
Jsme součástí Evropské unie. Česká republika podpořila a aktivně se zapojila do formování vyjádření Evropské unie na půdě Rady OSN pro lidská práva. My jsme samozřejmě také využili toho, že jsme členem Rady pro lidská práva. Velmi krátce shrnu: pozice České republiky k Hongkongu je jasná.
Já jsem se zeptal pana ministra, jestli toto bude česká strana nějakým způsobem reflektovat. A samozřejmě to se váže na ty smlouvy. Rozumím tomu, že pokud se požádá o vydání, tak to posuzuje státní zastupitelství a ten člověk nějakým způsobem má možnost se hájit.
Dobré odpoledne. Pokud chceme přiblížit naše životy normálu, tak potřebujeme opravdu chytrou karanténu, jinak nám zbudou jenom ta restriktivní řešení, která, doufám, nikdo nechce, a vždy bychom je měli považovat za zcela krajní možnost. Avšak kroky exekutivy vaší vlády jsou značně nepřesvědčivé. V neposlední řadě nezveřejňujete dostatek dat a rozhodnutí jsou nepředvídatelná. A tady musím zdůraznit, že právě ta nepředvídatelnost je to, co vede k problémům naší ekonomiky. Pokud budeme mít jasná pravidla, která budou předvídatelná, tak naše ekonomika na tom bude mnohem lépe. Proto se ptám: Věří vláda v princip chytré karantény? Podpoří motivaci občanů ji využívat? Za třetí: Kdy začnete řídit krajské hygienické stanice? Za čtvrté: Kdy začnete zveřejňovat vytížení nemocnic po krajích? Za páté: Kdy začnete zveřejňovat vytížení konkrétních nemocnic? A za šesté: Kdy zveřejníte epidemiologické modely?
Děkuji. Pak budete mít možnost případně položit doplňující otázky. Nyní prosím pana ministra o odpověď.

Máme tady analytické výstupy z toho systému. Došlo k propojení jednotlivých prvků, což v podstatě znamenalo elektronizaci během několika mála týdnů, a udělalo se to, co tady nebylo v podstatě tři roky.

Pravdou ale je, že došlo v posledních týdnech k prodlevě v Praze a ve Středočeském kraji, která byla tak velká, že v podstatě znemožnila dotrasovat některé případy.

Ta kapacita je taková, že prospektivně by měl být každý trasován do 48 hodin. Co se týká řízení krajských hygienických stanic, tak v tuto chvíli do systému chytré karantény už by mělo být zapojeno skutečně všech 14 krajských hygienických stanic. Ne vždy ta komunikace byla jednoduchá, ale už to skutečně funguje tak, že se využívá systém Daktela, z něhož právě máme přehled o tom, jaké případy tam zachyceny jsou.

Všechny ty modely mají určitou míru spolehlivosti. A vidíme, že ten skokový nárůst, který tady byl v září, úplně přesně nikdo nepredikoval.

Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec vloží doplňující dotazy.
Děkuji za odpověď i děkuji za to, co jste přislíbil, která data zveřejníte včetně těch s odpovědí na minulou interpelaci paní Kovářové. Nicméně stále nejsem přesvědčen o tom, že opravdu umíme podpořit i ten princip chytré karantény, který nám pomůže se vrátit k normálnímu životu i v době existence s tímto virem. To znamená například aplikaci eRouška, popřípadě v zahraničí se lidé zapisují, když jdou třeba do restauračních zařízení a podobné prvky, které tam... Třeba v Británii je to de facto už automatizované a díky tomu tam lidé můžou relativně normálně žít, relativně dobře se trasují a snad se jim podaří žít v této době i s tímto virem. Ale toto v Čechách prostě nevidím a myslím si, že je to organizační problém.
Jde to poměrně rychle, ale opravdu potřebujeme mnohem zásadnější kampaň, která by tady měla být. Plánujeme podobná opatření, která jste tady zmínil, v tom slova smyslu, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší tak, jako to je třeba v Německu.

Pokud jsme na počtech, které se týkají až 3 000, tak už ta její efektivita skutečně klesá a máme tady komunitní šíření, kde chytrá karanténa je podstatně méně účinná.
Ptám se, zda někdo má námitku k navržené proceduře.
Jenom se ptám, zda mám všechny tyto body opět přečíst.
Ptám se, kdo je pro navržené usnesení rozpočtového výboru, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí. Návrh byl přijat. Hlasování 303, přihlášeno je nás 91, pro 47, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování 304, přihlášeno 91 poslanců, pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Hlasovali bychom o usnesení ústavně-právního výboru, které zní: Poslanecká sněmovna doporučuje, aby vláda v rámci státního závěrečného účtu do budoucna vyhodnocovala u jednotlivých státních institucí náklady a výdaje spojené s úhradou škod způsobených nezákonnými rozhodnutími nebo nesprávným úředním postupem a uplatněné regresní nároky.
Ptám se, kdo je pro předložené doporučující usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 306, přihlášeno 75, pro 23, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrhu výboru pro bezpečnost, který doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, ve kterém doporučuje vládě posílit personální zajištění a navýšit finanční ohodnocení zaměstnanců Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.